Takže to je i důvod, proč ta lhůta je nastavena tak, jak je nastavena, a pokud by se ukázal ten čas jako nedostatečný, tak je možné ho prodloužit nebo případně vyšetřovací komisi zřídit i v rámci příštího volebního období. Ale já bych skutečně preferoval, aby doporučení, která jsou navržena v rámci bodu d), kde vyšetřovací komise má navrhnout systémové změny a doporučení, které umožní v době pandemie minimalizovat škody a tak dále, tak aby ta doporučení byla formulována v době, kdy je vláda ještě může zohlednit ve své politice, a nikoliv abychom přišli s křížkem po funuse, kdy už to pro občany České republiky nebude užitečné.
Nebudu obhajovat ani jednu totalitu, ani tu, která postavila gulagy, ani tu, která postavila koncentrační tábory, a myslím si, že je zbytečné se tady o to hádat. Za Volný blok kandidují lidé, jako je Ota Zaremba, olympijský vítěz v socialistickém Československu a v současné době velmi úspěšný trenér mládeže, člověk, který za sebou nemá žádnou extrémní kontroverzi. Máme tam lidi z DSSS na kandidátce Volného bloku, kteří opakovaně uspěli v komunálních volbách, to znamená, že jim věří místní občané, a místní občané je nepovažují za to, co tady vyslovil teď pan Luzar. No a poslední věc, pane kolego, nepřítomný nebo prostřednictvím pana předsedajícího, ano, zvedl jste ruku až po mně. Zvedl jste ruku, až jsem se přihlásil já.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Samozřejmě nejsou zvoleni členové té vyšetřovací komise, nikdo není oprávněn tady se za ni vyjadřovat a není možné říct, co bude v té zprávě, protože to záleží na té komisi.
Takže já jsem se vás ptal jako člověka, který stojí za tím návrhem.
A pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Na začátku se určitě shodneme, že pandemie byla obrovská krize nebo je obrovská krize - krize zdravotní, společenská, ekonomická, a vždycky je dobré vyhodnotit tu krizi. Jo, a ještě pozor! Krize zaběhlých postupů, jak jsme byli zvyklí reagovat na nějaké situace - najednou jsme byli před úplně novými situacemi. U toho jsem se chtěl zastavit. Vznikl v zásadě na základě tlaku opozice, což je v pořádku, a nebylo tam nic, co by neprošlo opozicí, nic, naopak určité věci se z toho daly pryč, protože jinak by hrozilo jeho zablokování. Ale skutečně je to odborná právní debata. Potom je tady úkol "prověřit příčiny rekordní doby uzavření škol". Můžeme to srovnávat s jinými zeměmi, které měly trošku jiný přístup, a jestli ten přístup byl lepší, nebo horší.
A já musím souhlasit s kolegou Volným v tomto, protože opravdu to, co se tady děje, a že pan ministr Adam Vojtěch a vláda se chystá rozdělovat děti ve školách od září, že to dítě, které rodič nenechá očkovat, že bude sedět opravdu někde v zadní lavici, bude muset sedět sám na obědě, zdravé dítě, které nemá žádné onemocnění, nic mu není, tak vy rozdělujete společnost a diskriminujete, vážení přátelé, děti! Děti, které za to nemůžou. Ano, můžete nás tady zavírat do lockdownů a rozdělovat společnost nás všech, my to zvládneme. Ale ty děti, ty si to ponesou do konce svého života.
Děkuji.
Vážené dámy a pánové, SPD opakovaně požaduje zrušení pandemické pohotovosti. Dlouhodobě odmítáme plošná vládní opatření, která by měla platit navíc i v době prázdnin a dovolených. Od tohoto data má být nošení roušek a respirátorů ve Velké Británii již pouze na dobrovolném rozhodnutí jednotlivců. Jsme přesvědčeni, že tudy vede cesta. Za SPD dlouhodobě říkáme - bojujme s virem, a ne s lidmi.
Já vám děkuji a pan poslanec Lubomír Volný s faktickou poznámkou.
Děkuji. Je to neuvěřitelné, ale já jsem mu to taky tři roky žral. No to už je jedno, to už si ani nevzpomenu, takže bych ten papír měl vrátit. Ale vím jednu věc. Dospělí lidé neumí být k sobě navzájem tak krutí, jako to umí děti, když jsou v davu. A pokud my rozdělíme společnost na vakcinované a testované a nevakcinované a netestované děti, tak budou probíhat na našich školách katastrofické a ve finále krvavé scény. Tak jsme dospělí, máme na to nárok se chovat hloupě.
Prosím, máte slovo.
Ona ta věc zřízení vyšetřovací komise má dvě linie. Opakuji, nemáme se za co stydět, nemáme se čeho bát. Takže to je otázka druhá.
Nyní s přednostním právem pan poslanec Jakub Michálek a pak se hlásí z místa pan poslanec Hájek.
Děkuji za slovo. V rámci tohoto bodu je možné, aby se vyšetřovací komise zaměřila například na nákup vakcín včetně i úrovně koordinace na úrovni Evropské unie.
No, tak už se ukazuje, že pravdu jsme měli my kritici, kteří jsme tvrdili, že to jsou komerční lži, které mají vyvolat v lidech falešný pocit, že vakcinace nepředstavuje žádné riziko, za prvé a za druhé, že chrání před smrtí covidem. Takže jak bude ta vaše vyšetřovací komise hodnotit, kdo šíří ty dezinformace teď, když se tu pravdu dozvíme třeba až za rok, nebo za rok a půl? Mohl byste mi to, prosím vás, pane navrhovateli, prostřednictvím pana předsedajícího, vysvětlit? Na základě čeho bude vaše vyšetřovací komise u toho posledního bodu hodnotit, jestli se jedná o dezinformaci, anebo o pravdu?
Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.
Co to je vysoký počet rozhodnutí? Já tam navrhuji analýzy těch rozhodnutí, která byla zrušena Nejvyšším správním soudem jako nezákonná. Jak můžete evokovat, že to byl vysoký počet? Máte nějaké srovnání? Za druhé, příčiny rekordní doby uzavření škol. Co to je rekordní doba? To považuji jako za rekordní dobu. Tady si myslím, že byla dlouhá doba, ale nikoli rekordní. Co jsou to nezávislé podklady? Nebo z Rakouska? To znamená, jak už teď můžete prognózovat, že tam byla... že komise zamezí neodborné a nezákonné rozhodnutí? O tom vám může vykládat pan Bakala nebo naše snaha si přivolat pana Bakalu. Ten se nám rok smál, rok se nám smál! Teď tady přijel, předal stipendia studentům a zase s úsměvem odjel. Vyšel, nevyšel - je tady, Václav. Moje zkušenost je taková: kdo má máslo na hlavě, nic neřekne. Kdo má máslo na hlavě, tak se buď omluví, nebo si nevzpomene. Nevyšetříte nic.
Děkuji, pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové. Takže já jsem sám řekl, že pro mě to je dnes přehlídka ztraceného času, a vůbec jsem přemýšlel, jestli má cenu na takovou schůzi chodit. Jsem za to placen, takže jsem tady, a přehlídku ztraceného času si tady prožívám, tak jako vy, kteří jste neměli tu potřebu se omluvit, jako těch zbývajících 90 nebo 86 kolegů, kteří jsou... v této době nejsou přihlášení, to znamená, většina z nich je omluvena a tráví tento čas možná něčím smysluplnějším.
To je ta komise, které předsedá pan Stanjura. My jsme byli seznámeni s nějakou průběžnou zprávou, ale myslím si, že to ještě neskončilo. Vždycky byl zákonný základ, vlastně legislativní opatření Sněmovny, až na základě toho se vyhlašovaly různé programy. A teď vzpomenu do minulosti, jak jsme to přijímali - Bonus, ten první. Takže jenom chci říct, že ty postupy vznikaly tady. Ano, byl to občas pokus - omyl, ale takhle to v krizi bývá. Ale náš právní řád je postaven na tom, že o zákonnosti jakýkoliv opatření rozhoduje soud. Podle mě toto je nejdůležitější. Dva měsíce, nejsou to tři. A z mého pohledu, k tomu, jak jsou nastaveny ty úkoly a ten termín, já za sebe říkám, že to je politické píár, že účelem je zřídit politickou vyšetřovací komisi, která řekne nějaké závěry před volbami. To je ten účel a já se omlouvám, ale za zřízení takové komise já nemůžu hlasovat.
S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Milan Brázdil. Pak je s přednostním právem pan předseda Chvojka.
Pak jsme chtěli na podzim, aby se zřídila vyšetřovací komise. A pak víme všichni, že byla zdravotní krize, tak vláda prosila, ať nezřizujeme vyšetřovací komisi, ať počkáme chvíli. Takže mně přijde, že se pouze hledají další a další záminky, z jakých důvodů to odložit.
A za druhé, tady pan ministr zdravotnictví normálně veřejně prohlašuje, že bude školám navrhovat jako řešení hygienické krize apartheid, kde budou děti, které nebudou očkované a testované, usazovat někde mimo zbytek jejich společnosti, budou mít svoje záchody, budou nosit známku na ústech, takovou tu svoji žlutou známku budou nosit na ústech, a budou šikanovaní, brutálně šikanovaní zbytkem spolužáků, protože jinak to nemůže dopadnout.
Dámy a pánové, já budu, prostřednictvím pana předsedajícího, reagovat na Zdeňka Ondráčka. Pochopitelně, kontrolní výbor se tím zabýval, a my jsme se přesně dostali do té situace, na kterou jsi upozorňoval, prostřednictvím pana předsedajícího, že jsme museli ten bod přerušit, protože spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví byla perfektní. Podotýkám, že v kontrolním výboru je zastoupení všech stran a všichni jsme se shodli na tomto postupu. A myslím si, že jeho možnosti jsou minimálně stejné jako vyšetřovací komise.
Za tu informaci předsedovi kontrolního výboru děkuji. A místo toho přehlídka ztraceného času.
Předevčírem proběhl pokus o vraždu sympatizantky Volného bloku. Někdo vnikl na její soukromý pozemek, strhal jí samolepky Volného bloku z auta a povolil jí šrouby na levém předním kole. Ta paní, maminka pěti dětí, nasedla i se svými dětmi do auta, vyjela a to kolo jí za jízdy upadlo. V takové zemi, bohužel, my dneska žijeme. Takže sice máme nějaké teoretické možnosti -- ale praktické možnosti jsou nulové. Jak jim vysvětlíte, že vy, ODS a TOP 09, kteří se údajně staráte o ty střední a malé, jste je nechali padnout, že jste jenom alibisticky tady navyšovali nějaké náhrady, ale vždycky jste umožnili projednání prodloužení nouzového stavu. A opakuji, neumožnili jste ani jednou navolení Rady ČR, protože když vy něco opravdu nechcete, tak se to ve Sněmovně nestane. ODS chtěla nouzové stavy, TOP 09 chtěla nouzové stavy, KDU-ČSL chtěla nouzové stavy, Piráti chtěli nouzové stavy. Vy jste ty nouzové stavy chtěli, protože jste se jich chopili jako formy politického boje. Jak se k tomu postaví ODS? Spousta lidí pracuje u drobných a středních zaměstnavatelů, to číslo zná výborně pan Stanjura, který tady s ním velmi často operuje. Rozeberete to v té zprávě vyšetřovací komise? Ale to víme všichni, protože v České republice, když jde o státní peníze, tak se vždycky kradlo, krade, a pokud ten systém bude pořád stejný, tak krást bude. A jestliže někdo se může obohatit na tom, že koupí respirátor za pět korun a prodá ho za 700, tak ten někdo to prostě udělá. To tak je, to není žádná novinka, tím nikoho nepřekvapíte. Vy budete zarytě ukazovat na Babiše a Babiš bude říkat, že to laciněji koupit nemohl. Vy nepřesvědčíte žádného voliče navíc, on ani jednoho neztratí, protože jeho voliči nenávidí vás a vaši voliči nenávidí jej. To znamená, že směr vašeho uvažování pro voliče je jasný, je jednoduchý. A až je obsadíte svými chtivými lidmi, tak oni budou pokračovat, tentokrát pod vaší vlajkou, když se budete bránit, že to není vaše korupční kauza, a pojede to klasickým kolečkem, dokud se ten systém zásadním způsobem nezmění. A tahle vyšetřovací komise ho nemá šanci zjistit. To znamená, že lidé by měli mít právo každé zasedání této komise a každý výslech jednotlivých svědků sledovat v přímém přenosu.
A to nemluvím o tom, že tam v nespotřebovaných nárocích je dalších 162 milionů. Já si to v kapitole umím najít a umím celníky ocenit, oni to vědí, protože si nesmírně jejich práce vážím. Takže primárně musí být tyto peníze použity v rámci kapitoly. Bylo by to hodně grafů a všechny budou za naší vlády jasně strmě stoupající. Já bych naopak nechtěla žít v zemi, kde bude vládnout koalice PirStan.
Děkuji za shrnutí toho, co jste udělali v loňském roce, ale ten dotaz zněl na rok letošní. Proto se ptám, jak to tedy je. Ale víte proč? No díky vám!
Opakuji, paní poslankyně. Já nemluvím ministerstvům do toho, kdy a jak mají vyplácet odměny. Samozřejmě budu hledat i další prostředky v rámci priorit, které tam jsou.
Další vystoupí paní poslankyně Karla Maříková s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha.
Takže tolik jenom na úvod, abychom si vyjasnili, jaká ta situace je a není. A řekl jsem, že zkrátka toto je nějaká úvaha. Takže řekl jsem, že technicky si myslím, že by to bylo dobré, že by to bylo velmi rychlé ověření. Je to naprosto standard, kdekoliv přijdete do služeb. Takže si myslím, že to není nic, co by bylo nějak anomální, ta úvaha. Ale znovu říkám, je to otázka posouzení právního základu, zda toto možné je, nebo není. Na tom teď kolegové pracují. To, jak rozhodne soud, to je vždy v gesci příslušného soudu, je to jeho pravomoc, pouze soud u nás může vykládat zákony závazně.
Určitě uvítáme na Ministerstvu práce a sociálních věcí vaši podporu v této věci.
Děkuji za slovo. Jde o věc, která si myslím, že má být jednou z obtížných, ale velice důležitých domén úřadu práce, a sice zprostředkovávání příležitostí pro pracovní rehabilitaci lidem se zdravotním postižením, aby se pak mohli uplatnit na otevřeném pracovním trhu. Odpovědi mě příliš neuspokojily, takže po více než roce od odeslání původních otázek se tady konečně můžeme o tom osobně pobavit. Takže to je další věc. Tuhle otázku bych vyzdvihla. Ale ty výsledky jsou prostě malé.
Děkuji. A nyní bude interpelovat paní poslankyně Karla Maříková, a to ve věci manipulace. Prosím.
Je to dobrovolné, ale bylo by fajn, kdyby se samozřejmě všichni naočkovali.
Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.
Chápu, že se vám nelíbí ta reklama, dobře. Takže my samozřejmě musíme připravit strategii. Musíme připravit strategii přeočkování, koho budeme přeočkovávat, jestli vůbec budeme. Integrovaný centrální řídící tým - pan plukovník Šnajdárek - to analyzuje. A musíme zkrátka tyhle starší lidi hlavně přesvědčit, aby se nechali naočkovat, protože zase je předpoklad, že na podzim bude nějaká vlna.
Děkuji. Posuneme se dál.
Velikou dlouhodobou bolestí našeho státu jsou nefunkční a předražené IT zakázky. IT systémy jsou přitom klíčové pro fungování moderního státu. A o kolik jde korun?
Již nyní se nacházíme ve druhé polovině naplňování této koncepce a její výsledky v některých částech stále pokulhávají. Například pohybová aktivita mladých stále klesá. Naopak roste počet dětí, které trpí nadváhou či obezitou. Nová řešení financování sportu, která koncepce taktéž zmiňovala, rovněž nepřišla. Určité zvýhodnění společensky odpovědných firem neexistuje, sportovní kluby jsou stále více či méně závislé na příjmu ze samospráv. Kvůli koronavirové epidemii navíc spousta sportovních klubů svou činnost přerušila, nebo byla nucena ji přerušit. Celkově současný stav českého sportovního prostředí za okolními státy značně pokulhává. V této souvislosti se vás proto ptám. Kdy přijde Národní sportovní agentura s aktualizovanou strategií rozvoje sportu v České republice?
První oblast je legislativní rámec sportu. Probíhají výběrová řízení na všechny volné pozice Národní sportovní agentury. Opatření dva - zpracovat analýzu pro přípravu nového zákona o sportu. Národní sportovní agentura zpracovává podklady pro přípravu nového zákona o podpoře sportu. Ze strany rezortních center byly zaslány připomínky, které jsou zapracovávány do návrhu. Další oblast je transparentnost státní podpory sportu. Plnění - byl spuštěn rejstřík sportovních organizací a dalších žadatelů, kdy není poskytnuta podpora žadateli, který není v rejstříku uveden. Opatření číslo šest - definovat kategorizaci sportu v České republice. Plnění - s postupnou kategorizací sportu počítá Národní sportovní agentura ve výzvách na roky 2022 a dále, kdy budou výzvy definovány dle jednotlivých skupin sportu, především v oblasti reprezentace a podpory talentované mládeže. Oblast rozvoje sportovní infrastruktury. Plnění - v oblasti rozvoje sportovní infrastruktury byly definovány priority pro tuto oblast. Základem podpory jsou místní sportoviště, základní infrastruktura pro obce a města a regionální sportoviště. Oblast rozvoje sportovní činnosti v České republice. Pro rok 2022 budou přizpůsobeny i nový výzvy. Plnění - opatření souvisí s přípravou nového zákona o sportu. Částečné vymezení rolí je stanoveno jednotlivými výzvami a jejich účelem podpory.
Děkuji za slovo. Já tedy chci panu premiérovi poděkovat, že mi tady toto všechny vyjmenoval, co se připravuje, nebo co se naplňuje. Ale já bych si ještě tedy dovolil, aby mi odpověděl na otázku, kterou jsem pokládal, které body z koncepce považuje za naplněné a které ještě si myslí, že naplněny nejsou a naplněny budou.
No tak, já jsem řekl na začátku všechny ty strategie a taky tady informuji o plnění. Tam se sportovní agentura připravuje, jsou zapojeni do pracovní skupiny Rady Evropské unie, bylo zvolené téma pro předsednictví - udržitelná dostupná sportovní infrastruktura. Dále je tam realizovat opatření vedoucí k genderové rovnosti ve sportu. V rámci opatření vedoucí k genderové rovnosti ve sportu NSA připravuje pro příští rok podporu ženských týmů kolektivních sportů. Myslím, že to je rekordní.
Pokud jde o otázku volební komise, to se musíte zeptat pana ministra Hamáčka. Já nevím, jak to myslel nebo jak to bylo myšleno. Ale musíte se zeptat pana ministra Hamáčka v tomto směru, jak je to naplánováno, já to skutečně nevím.
Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se rád dotkl otázky, která se týká znalců a jejich odměňování. Znalci jsou přitom naprosto klíčoví, pokud jde o vedení trestních řízení, občanskoprávních řízení a jiných dalších podobných řízení. Pokud chceme například bojovat s korupcí, tak je jenom velmi málo kauz, kde nevystupují žádní znalci. A přitom odměny těch znalců jsou velmi nízké a jsou v podstatě nesrovnatelné s tím, co si může vzdělaný a kompetentní člověk vydělat na trhu práce.